Pak by bylo vše pro občany transparentní, aby se mohli správně ve volbách rozhodnout, komu dají hlas.
Prosím pana poslance Fiedlera a připraví se pan poslanec Koníček.
Toto zcela ponechám případné diskusi na rozpočtovém výboru nebo v jiném čase, protože to až tak úplně nesouvisí s tímto bodem. Dle mého předpokladu, jak jsem tušil, nebude navržen na pořad této schůze, a kladu si otázku, proč tomu tak bylo, když to pan ministr sám navrhuje a sám tolik říká, jak chce řešit problematiku daňové úlevy, velmi diskutabilní daňové úlevy u korunových dluhopisů...
Teď se bavím tedy o hmotné kulturní památce. Dovolila jsem si tedy použít to, co máme v Ústavě, takže to je velice harmonické. A potom si dovoluji ve svém pozměňovacím návrhu pracovat s pojmem nehmotné kulturní dědictví. A tohle propojení je krásně vidět zejména právě u našeho umění varhanářského.
Reaguji na jeho vystoupení. Kdo mu ten vzkaz přinesl? Kdy to bylo? Proč si myslí, že se policista obrací na ministra financí, že chce být policejním prezidentem? A co je velmi důležité - co mu pan ministr financí vzkázal zpět? To by nás skutečně zajímalo. Odpovědi jsem se nedočkal.
Odpovědi ministra financí Andreje Babiše na dosud nezodpovězené otázky přednesené na schůzích Poslanecké sněmovny?
Promiňte, že ještě zdržuji. Já bych rád podpořil návrh kolegy, předsedy poslaneckého klubu ODS pana poslance Stanjury. Kdo panu ministru Babišovi vzkazoval od pana Roberta Šlachty, že chce být policejním prezidentem? Já bych rád ty otázky doplnil ještě o dvě. Kdy se Robert Šlachta skutečně stane policejním prezidentem? Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedo. A že by byl rád, aby existovaly alternativní tresty, a zmínil veřejně prospěšné práce a také zmínil institut pozastavování řidičského oprávnění. Takže předpokládám, že pokud o tom veřejně do médií hovoří pan ministr spravedlnosti a spolupředkladateli tohoto poslaneckého návrhu jsou také poslanci z řad hnutí ANO, nebude problém, abyste, vážené kolegyně a kolegové z hnutí ANO, tento můj návrh podpořili. A sami víte, že ve středu, to znamená již zítra, budeme projednávat bod číslo 78, sněmovní tisk číslo 1078, který se právě zabývá zálohovým výživným. Anebo alternativně na tento pátek 19. 5. jako třetí pevně zařazený bod.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. A velice stručné odůvodnění. Zemědělský výbor bude tento bod jako garanční výbor projednávat na své 43. schůzi dne 31. května. Toto vše jsem komunikoval i s představiteli podávání tohoto pozměňovacího návrhu, a proto si vás dovoluji požádat o to, abyste kladně posoudili můj požadavek na zařazení tohoto bodu.
Ano, já bych si dovolil dát alternativní návrh k tomu, co zde právě zaznělo.
Doslova probíhá divoká privatizace kulturního dědictví. Přitom právě historický urbanismus a kompenzační hodnoty památek jsou nejcennějším kulturním dědictvím. Ovlivňují totiž zásadně kvalitu umělého životního prostředí, města, a tím každodenního života každého z nás, jejich obyvatel. Jejich vliv zasahuje celé společenské spektrum. Všichni ze zkušenosti víme a známe pocit bezpečí a pohody ve starobylých uličkách a na náměstích historických měst. Zdaleka nejde jen o nějakou romantiku či sentiment. Je to základ spolupráce mezi lidmi a základ vlastně civilizace. Jakými prostředky toho historický urbanismus a architektura dosahují? Pokud chybí nebo je chaotický, je orientace nesmírně ztížená. Historické městské prostory jsou opticky uzavřené. Zástavba, která je vytváří, podporuje jejich harmonickou celistvost, jednotlivé domy si zachovávají svoji individualitu, ale nerozbíjejí ji jako celek. Staří stavitelé intuitivně naplňovali podmínky pro naše vrozené předpoklady vizuální percepce, rychlé orientace, pocitu bezpečí. Zajistí sice dobré oslunění, ale až dosud neplní poslání města stmelovat společnost. Naopak zatím vyvolává pocit dezorientace známý z našich sídlišť, a dokonce i odcizování mezi lidmi. Náměstí a ulice s lidským měřítkem zde chybí. Historická architektura je členitá. Členitost celku není samoúčelná dekorace, pomáhá nám odhadnout měřítko stavby. V detailu navazuje s divákem emocionální spojení. Často vstupuje do historického prostředí agresivně bez ohledu na měřítko okolí, rozbíjí jednotu prostoru a vytváří chaos. Takže si musíme konečně uvědomit, že město je umělým životním prostředím společnosti, která zde právem očekává existenciální podporu. Její práva na participaci nelze zpochybnit. Historická města uspokojí naše psychické, kulturní a emocionální potřeby podobně jako příroda a krajina. Proto by měla být jejich ochrana legislativně současně ukotvena v zákoně památkovém, stavebním i v ochraně přírody a krajiny. Pokud k jeho zamítnutí nedojde, pak navrhuji jeho vrácení do druhého čtení.
Děkuji paní poslankyni Lorencové. Zamítnutí se hlasuje ve třetím čtení. To není věcí jednání ve druhém čtení, čili to si musíme prodiskutovat. Nyní paní poslankyně Jitka Chalánková, připraví se paní poslankyně Nina Nováková.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Je mi líto, že z vlády dostáváme takové návrhy, které se pak upravují během projednávání ve Sněmovně pomocí různých pozměňovacích návrhů. Dovolte, abych i já okomentovala několik pozměňovacích návrhů, ke kterým se potom přihlásím v podrobné rozpravě. Vládní návrh zákona tuto situaci nijak neošetřuje. Zejména pochybné je toto ustanovení z odborného hlediska například u kulturních památek. Takový přístup je nesystémový a výrazně se promítne do památkové praxe i z územního hlediska. V místech či územích, kde jsou památky UNESCO, bude takových vyjádření vydáno mnohonásobně více než v jiných. Krajský úřad tak ztrácí možnost vyjádřit se k rozšiřování památkového fondu. Proto je pozměňovacím návrhem vložen do zákona odstavec, který zajistí obligatorní stanoviska krajského úřadu. Zmínka o tom, že tuto činnost památkový ústav vykonává na základě vlastní úvahy, je do zákona vložena především z toho důvodu, aby zdůraznila, že památkový ústav je odbornou institucí, která si sama volí, jaké stavby bude dokumentovat, a rovněž s ohledem na uživatelské určení zákona, a to zejména proto, aby se rozptýlila případná domněnka, že tyto činnosti jsou bezplatné ve smyslu ustanovení písmene g) vládního návrhu zákona.
Děkuji. Prosím pana poslance Koníčka a připraví se pan poslanec Grospič.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, na pořad této schůze máme opět zařazeny dva body, které jsou novelami zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Můj návrh není pro vás žádným překvapením, obdobně jsem se snažil na předcházejících schůzích.
Děkuji. Prosím pana poslance Grospiče, připraví se pan poslanec Plíšek.
Děkuji, pane předsedo. Je to už opakovaný pokus zařadit pevně návrh tohoto zákona k projednání, protože jsme jedna z mála zemí, Česká republika, kde není upraveno zákonem sídlo hlavy státu. Jedná se rovněž o poslanecký návrh zákona, sněmovního tisku 908, o vydání ústavního zákona o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy Českou republikou. Děkuji.
Uvedu teď stručné odůvodnění. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek se 27. dubna obrátil na pana premiéra, aby jako nejvyšší představitel výkonné moci řešil nadměrné využívání a zneužívání zajišťovacího příkazu Finanční správou, které mnohdy směřuje k likvidaci nevinných podnikatelů a občanů. Mimochodem, celou řadu těchto zajišťovacích příkazů ruší svými rozhodnutími Nejvyšší správní soud. Myslím si, že nestačí z mého pohledu jenom písemná informace, ta věc se vyvíjí. Pan premiér v závěru toho dopisu sám říká, že si vyžádá ještě informace ministra financí. Protože tento tristní stav, který tady trvá už docela dlouhou dobu, tak je potřeba, aby moc zákonodárná, která vykonává kontrolní funkci vůči výkonné moci, kam spadá i Finanční správa, tak abychom tuto informaci měli a případně na to mohli zareagovat. Takže já tento bod Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů Finanční správou navrhuji na jeden z těchto čtyř termínů, které jsem vám navrhl, a prosím vás o podporu tohoto bodu.
A poprosím ty alternativy písemně, protože jsem si je nestihl zaznamenat. Paní poslankyně Černochová a po ní pan poslanec Zemek.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedo, za slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, o vládním návrhu nového památkového zákona se dá říci, že je výjimečný, a to výjimečný v tom, z kolika možných stran a úhlů pohledu je odmítán a jak nulovou společenskou podporu vlastně má. Zákon, který ztěžuje řádné projednávání žádostí ve správním řízení, vyvolává velmi dlouhé lhůty, anebo dokonce neumožňuje množství zásahů regulérně projednat vůbec. Škodí historickým stavbám, které opravy potřebují, i jejich vlastníkům a nakonec celé společnosti. Do dosavadního systému památkové péče navržený zákon vnáší zmatek a znemožňuje racionální ochranu a obnovu památek. Zákon zmenšuje ochranu památek a památkových území, nyní pod novým názvem památkový fond, snížením povinně vyžadované odbornosti ve správním řízení. Zároveň zvyšuje náklady vlastníků i společnosti. Nákladný je například plán ochrany, vymezení území s vyloučenými archeologickými nálezy, povinné zpracování stavebně historického průzkumu kulturních památek za všech okolností. Tyto nákladné dokumentace a jejich mechanické povinné provádění však pro poznání památek a jejich ochranu mají jen nevelký význam a odborná veřejnost je jednohlasně odmítá jako neefektivní. Zákon, který nedokáže správně stanovit odborné postupy, jimiž je chráněn veřejný zájem, a činí je paušálně povinnými, je neefektivní a ze společenského hlediska nesmyslný. Nepřinese užitek nikomu, snad kromě úzké vrstvy byrokratů - zadavatelů. Z hlediska celkové efektivnosti zákon charakterizuje poupravené známé lidové přísloví za více peněz méně muziky. Zákon snižuje právní jistotu vlastníků. To je společensky, politicky a systémově nepřijatelné. Vlastnící totiž nesou břemeno veřejného zájmu - zachování kulturního dědictví. Za takovéto situace musí společnost prostřednictvím památkového zákona vlastníkům památek pomáhat. Bez vlastníků památkový fond neuchová. Musí jim pomáhat nést břemeno veřejného památkového zájmu. Zákon oproti současnému stavu však činí opak, jen to nečiní zjevně. Nikde se v něm samozřejmě nepíše, že bude vlastníky šikanovat nad únosnou míru. Jistěže. Text zákona však vypovídá o tom, že ve skutečnosti takto k vlastníkům přistupuje. I řádně schválené úpravy památek může stát, správní orgán, odstranit, pokud se mu to zlíbí. To zákon neřeší. Zrušení závazného stanoviska v přezkumném řízení vypovídá o chybě státu a téměř se proti němu nedá bránit ani správní, ani soudní cestou. Jiný případ také stojí za pozornost: Když probíhá řízení o prohlášení stavby za kulturní památku, je omezeno nakládání vlastníka s majetkem, a přitom nejsou stanoveny lhůty pro rozhodnutí, zda bude stavba nakonec památkou prohlášena, anebo ne. Tento nejistý stav může trvat měsíce, ba i roky. Pokud si výzkumná instituce vzpomene, bude moci vykonávat výzkumnou činnost v libovolném místě obydlí občanů i proti jejich vůli.
Tři roky jsme o ní tady nejednali. Já věřím, že to bude našim živnostníkům ku prospěchu. Já věřím, že ta debata k tomu bude racionální. To znamená, přes výbory to proběhne smysluplně, rychle, samozřejmě s připomínkami, které budou věcné, a že tento zákon ještě v tomto volebním období bude schválen.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zákon jako EET a kontrolní hlášení nejsou o zvýšení administrativy. Ty jsou o tom, že máme všichni platit rovně daně. Bylo spojeno s obrovskými, nesmyslnými náklady, které byly velmi problematické, a každá kontrola by na ně upozornila. To si opravdu dost dobře nedovedu představit. Když tady vystupují potom zástupci TOP 09 jako ti, kteří hájí svobodné podnikání, tak jsem opravdu na rozpacích.
Já se mu k jedné věci musím přiznat. Takže nevím, pro koho jste hovořil, ale pro mě jste nehovořil.
Děkuji. Po ní pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou.
Já si myslím, že za hodno stojí pouze reagovat na předsedu hospodářského výboru, jehož vyjádření mě velice mrzí. Skutečně toto je argument, který není hoden předsedy hospodářského výboru. Přesně tato slova, která říkám já, tady zaznívala. Bohužel, za tu dobu už jsme je zapomněli.
Já nevím, jak dlouho byl pan poslanec Kučera drobným podnikatelem. Možná že pan poslanec Kučera má stejné zkušenosti jako já, ale já mluvím ze své zkušenosti a tyto lidi samozřejmě nekompromisně hájím, a to ne rétorikou, ale doopravdy.
Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Leo Luzar. Pan poslanec Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Jana Lorencová.
Je to zpětná vazba jako princip účinné kontroly, kdo navrhuje kandidáty, kvalifikace kandidátů, kdo může podat návrh na provedení kontroly, způsob kontroly, přezkum rozhodnutí nevydat informaci a sankce při porušení zákona a povinností. Zpravodajské služby se někdy žargonem nazývají tajnými, a to právě proto, že utajení je pro ně klíčovou výsadou, na které jejich práce stojí i padá. Důležité je proto, jak přistoupit k otázce přiměřenosti. Nutí nás k tomu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
- To slovo "bezpečnost" ten pozměňovací návrh chce vyřadit. Vnější bezpečnost, nikoliv tedy obrana, národního státu byla až do konce studené války vnímána především ve vztahu k vojenské bezpečnosti, protože vojenský útok na stát řádnou armádou jiného státu byl dominantní vnější hrozbou. V opačném případě bychom v podstatě rezignovali na zajišťování národní bezpečnosti a realizaci vytčených cílů a úlohy při co nejmenším ohrožení našich národních zájmů, což by byl důsledek schválení navrženého pozměňovacího návrhu. Odpovědnost za tuto situaci padne na hlavu těch, kteří pro tento pozměňovací návrh zvednou ruku. Za základní oblasti národní bezpečnosti se považují vojenská bezpečnost, tedy obrana vnější, dále zdrojová a environmentální bezpečnost a konečně politická a kulturní bezpečnost. Její vymezení však lze dovodit z vymezení základní povinnosti státu v článku 1, který říká, že zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinnosti státu.
Děkuji panu poslanci Chalupovi.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, moc nás tu tedy není. Navážu na své předřečníky. Měla jsem některé připomínky, které zde už byly řečeny, tak ty už nebudu opakovat. Tato připomínka, tak jak jsem četla, je v důvodové zprávě, byla již v rámci vnějšího připomínkového řízení, v rámci připomínek krajů dána, podána, byla diskutována, ale nakonec při vlastním projednávání nebyla akceptována, a proto vám nyní vysvětlím, čeho se to týká. Nic víc to neznamená, než zachovat paragraf 19 a 24 věcně tak, jak je tomu doposud. Uvedená judikatura dále mimo jiné uvádí, že poskytnutá obligatorní vyjádření mají nepochybně za cíl zajistit co nejkomplexnější náhled na posuzovanou věc z hlediska místa, kde se nachází, a tvoří tak podstatný podklad pro rozhodnutí ministerstva, a to aniž by bylo ministerstvo ve své rozhodovací praxi těmito vyjádřeními omezeno. Hodnocení podkladů, tím chci vyjádřit. Zároveň je také významná pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady možnost rozšířit si znalosti o nové poznatky, které se vztahují k těmto kulturním hodnotám ve spravovaném území. Mají tak možnost se s tím osobně setkat, znají tamější podmínky, neboť jsou to tyto orgány, které následně plní úkoly příslušných orgánů státní památkové péče pro kulturní památky. Tím chci říci, tedy už na závěr, že se nejedná o žádný nárůst byrokracie. Takže vám děkuji, vám všem málo přítomným, za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Fischerové. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem po obecné rozpravě o závěrečná slova - pane ministře? Není tomu tak. Není tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pak předkládám ještě jeden pozměňující návrh. Ten se již archeologie netýká. K tomu chci jenom říct, že my prostřednictvím jak toho současného zákona, tak toho budoucího nějakým způsobem omezujeme vlastníky nemovitostí zapsaných jako kulturní památka nebo i ty, kteří mají svoji nemovitost v památkových územích. A většinou to, co ti památkáři požadují, je podstatně dražší než to, co by použil původně ten vlastník. Já se k nim pak pochopitelně přihlásím v podrobné rozpravě.
Já děkuji panu poslanci Junkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl.
Jsme přesvědčeni, že odborná veřejnost, která se k tomuto návrhu zákona vyjadřuje velmi kriticky, má často pravdu. Oni tady říkají: Vedle faktického omezení ochrany památkového fondu zákon zároveň podstatně zužuje, komplikuje a znemožňuje dokumentaci architektonického dědictví. Jde tak o oslabení pozic obou základních pilířů všech památkových péčí v civilizovaných státech světa. Dále je zde kritizovaný způsob, jakým byl zákon projednáván s odbornými organizacemi a se všemi, kteří s památkami přicházejí do styku. Při projednávání - a to věřím, že mí kolegové nakonec podpoří nebo uznají - když jsme projednávali tento zákon ve výboru, že byl velmi zmatečný, absolutně nepřipravený.
Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych krátce odůvodnil pozměňovací návrhy, ke kterým se potom přihlásím v podrobné rozpravě. A vzhledem k tomu, že výkon přenesené působnosti v Praze je ve stovce různých agend svěřen statutem hlavního města Prahy, není důvodu, proč by tomu mělo být v oblasti památkové péče jinak. Toto není umožněno v hlavním městě Praze. Pouze v oblasti památkové péče je v Praze státní správa prováděna dvoustupňově, tedy na úrovni magistrát - ministerstvo. Všechny další státní správní záležitosti obcí s rozšířenou působností jsou svěřeny 22 městským částem.
Já bych poprosil, abyste věnovali chvilku pozornosti těm číslům. Neuvěřitelné číslo. A tohle je šance, jak jim to zjednodušit, jak jim výrazně snížit tyto náklady, aby mohli ušetřené peníze investovat do mezd svých zaměstnanců, případně do technologického či jiného vybavení svých firem.
Já vás nejprve všechny odhlásím. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Poprosím pana zpravodaje, aby se ujal slova.
Pěkně vám děkuji, kolegové, že jsem získal vaši důvěru, abych se stal náhradním zpravodajem tohoto zákona. Bylo to narychlo během dneška.